Já chci jen prohlásit, že kdyby platilo to, co před chvílí řekl pan kolega Blažek, tak bychom byli nesmírně rádi. Bohužel zatím to tak není. Ale jestli se k tomu po této diskusi přiblížíme, budeme jen rádi. Ujišťuji vás, že to budeme všemi deseti podporovat.
Vidíte, jak to probíhá.
To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu, abychom přerušili tento bod do... Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Návrh nebyl přijat. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana zpravodaje.
Je stručné: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka." Tolik návrh usnesení.
Nemám problém s tímto postupem, a nepředkládám tedy žádný doplňující návrh.
Děkuji vám i panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, že mě zprostil úkolu proti původnímu návrhu. Dobrá, volby neproběhnou. Je tady návrh na přestávku. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondřej Benešík.
Pokud se někdo chce s představiteli Ruské federace bavit o tom, jak nás poškozují námi uvalené sankce na Ruskou federaci, tak to považuji opravdu, ale opravdu za minimálně nepříliš prozíravé. To jsou přece věci, které se na takových fórech absolutně nesdělují, a je to naší vnitřní záležitostí.
Děkuji panu předsedovi Benešíkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koskuba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, ač jsem vládní koaliční poslanec, nebudu zastírat, že poněkud zírám, jaký program má tento týden tato Sněmovna. Ale vidím, že se dostaneme i k velice zajímavým bodům. Nezastírám též, že jsme hodiny strávili významným bodem lesní školky, tomu jsme se věnovali intenzivně. A já nevím, jestli jste to jako poslanci Parlamentu České republiky zaznamenali. Pan ministr obrany zde v diskusi vystoupil a kromě jiného poznamenal, a já nemám důvod jeho slovům nevěřit, že opakovaně vzdušný prostor narušují nadzvukové letouny Ruské federace.
Děkuji panu poslanci Koskubovi.
Děkuji za slovo. To se velmi ohrazuji. To bylo na samém počátku.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Řešme to na výboru pro obranu! Pokud budete chtít informace, ať vám to řeknou vaši zástupci, kteří v tom výboru pro obranu pracují.
Já naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan doktor Koskuba. Myslím si, že určitě výbor pro obranu by se tím zabývat měl, nebo by se tím měla zabývat tato Sněmovna. Je to informace, která je čerstvá.
V tuto chvíli se už pan místopředseda Vojtěch Filip pohybuje na území Ruské federace jako námi zplnomocněný vyslanec. Utněme to tím hlasováním a všechna ostatní důležitá témata přenechme jiným bodům a jiným dnům.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba, po něm s faktickou poznámkou pan ministr Stropnický, po něm pan poslanec Gabal.
Nejsem tak negramotný, abych si ho nemohl na tabuli přečíst. Ale omlouvám se i kolegovi z výboru pro obranu. Toto je Poslanecká sněmovna. Tady se diskutuje. Nezlobte se, jestli jsme zde diskutovali o výbuchu muničního skladu a též jsem nevstupoval do diskuse, protože šlo říct, že jistě občané z té obce mohli zaznamenat tiskovou konferenci vlády, kde se hovořilo o těchto problémech, mně bude stačit stručná informace od pana ministra Stropnického na této půdě, že v současné chvíli nad naším územím není žádný cizí válečný stroj. O nic jiného mi nejde. Od toho jsem poslanec. A já si nemyslím, že Parlament České republiky by takovouto poznámku měl přejít.
Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Martin Stropnický, po něm pan poslanec Gabal.
Jenom velice stručně si dovolím reagovat. Předpokládám, že takové zdroje jsou přístupné i vám, vážené kolegyně a vážení kolegové. A výskyt nějakého cizího stíhače nad územím České republiky se opravdu při vší úctě neřeší na půdě této Sněmovny.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie.
Považoval jsem to za, řekněme, dostatečnou reakci. Asi to tak pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nevyhodnotil. Není tomu skutečně tak. Jenom bych prosil, abychom třeba nepřilévali oleje do ohně. Dělá se v tuto chvíli maximum, co je možné.
Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Tomio Okamura.
To znamená, prosím, nepodsouvejte mi, že Okamura tady něco říká. Já jsem pouze v zastoupení zoufalých občanů, kteří vedle toho bydlí, a bohužel oni nejsou spokojeni s vašimi odpověďmi, s odpověďmi vlády. Bydlí tam velké množství občanů a petice narostla na čtyřnásobek. Oni je nemají, a proto já v jejich zastoupení jsem se vás tady zeptal, zoufalých občanů. A znovu říkám - není to žádné vyhodnocení Tomia Okamury. Je to vyhodnocení občanů, kteří tam žijí.
Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Protože nejsme v rozpravě, omlouvám se všem, kteří nemají přednostní právo a žádají o faktickou poznámku.
Děkuji za slovo. Myslím, že ta situace je nám všem naprosto jasná. Nejde tady vůbec v zásadě o to, že byl obejit organizační výbor, byť nás to velmi mrzí jako neférové a nekolegiální jednání. Už vůbec nejde o to, že bychom snad nepřáli panu místopředsedovi Filipovi výlet nebo pokládali za rozmařilost náklady spojené s tím výletem.
Kontrolu té munice, která je v rukou soukromých subjektů. Navzdory tomu v minulých letech byl tento speciální policejní útvar takovýmto významným způsobem redukován. Pak se nemůžeme divit, že možná není dostatečná frekvence kontrol, a pokud budeme chtít frekvenci kontrol posílit, zvýšit jejich kvalitu, pak je evidentní, že se vláda také bude muset zabývat tím, zdali na to máme dostatečné personální kapacity. Stát se podle mého názoru nedostal do výhodné situace a potvrzuje to také krize, ke které došlo poté, kdy došlo k těmto výbuchům. Já bych chtěl velmi poděkovat nejenom příslušníkům integrovaného záchranného systému, policistům, hasičům, vojákům, chtěl bych ale také poděkovat občanům okolních obcí, poděkovat za pochopení, protože bylo potřeba udělat bezpečnostní opatření v zájmu ochrany jejich života a zdraví. Čili chtěl bych poděkovat i občanům dotčených obcí za pochopení. Chtěl bych přislíbit, že vláda udělá všechno pro to, abychom bezpečným spolehlivým způsobem tuto krizi dořešili. Jakmile to bude možné z hlediska bezpečnosti, aby byl zahájen odvoz munice z tohoto areálu. Já jsem měl možnost dvakrát tato místa v posledních týdnech navštívit. To, co občany samozřejmě zajímá, je otázka bezpečnosti v tuto chvíli. Občany zajímá to, jak rychle stát bude schopen ta rizika odstranit, zejména tím, že se odveze munice z tohoto areálu. Chci přislíbit, že vláda se těmto otázkám bude věnovat, bude se jim věnovat i systémově v podobě příslušné změny legislativy, pravidel a přenastavení kontrolního systému. A dovolte mi nyní, abych požádal o doplnění tohoto mého vystoupení nejprve pana ministra vnitra a poté také pana ministra obrany.
Od 14.20 se z dnešního jednání z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Adam Petr, dnes od 14.30 se ze zdravotních důvodů omlouvá pan místopředseda Filip a z celé 24. schůze Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Zlatuška.
Je to obrovský areál, v kterém je 50 objektů. Protože pokud tam byly plné sklady munice a okolo se proháněla auta, tak jsem předpokládal, že někdo podá trestní oznámení, případně podnět. To jsou fakta. Já nemohu spekulovat o tom, co je - není pravda, toto jsou fakta, o kterých mohu hovořit. Především chci poděkovat policii, jejich pyrotechnikům. Chtěli tam jít všichni. Chci také poděkovat hasičům. Máme tam speciální útvar z Hlučína, ze Zbirohu, a s těmito hasiči se potkáváme po celé České republice, když je nějaký problém. Chci poděkovat i armádě.
Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale já nevystupuji k vojenskému újezdu Brdy. Předložil jsem v rámci tohoto návrhu pozměňovací návrh na to, abychom při projednávání tohoto zákona přihlédli také k tomu, že je zde navrženo zmenšení území vojenského újezdu Boletice.
Počkáme, až se sněmovna ztiší. Děkuji. A teď prosím pokračujte.
Abychom se k Šumavě, kam patří valná část toho vojenského újezdu, zachovali také jednou vstřícně. My jsme tady před nedávnou dobou zamítli senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Tady není třeba žádnou chráněnou krajinnou oblast zakládat. Není třeba žádné předpisy tvořit.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
Říkám to proto, že zrušit něco, co funguje, je jednoduché, ale posléze to vybudovat bude daleko těžší. Opravdu jsme přesvědčeni, že je logické zrušit celý vojenský újezd? Je škoda, že tady není ministr dopravy. Já jsem ho upozornil, že tuto otázku budu pokládat, a to pokládám opakovaně a odpověď jsem zatím ještě nedostal. A pokud je tato skutečnost pravdivá, pak opět postrádám logiku pro zrušení tohoto vojenského újezdu.
To znamená, je v tom zmatek. Tak jako tak to znamená, že stát neví. Zmatek je tady ještě z dřívějška. Další otázka, a já se snažím dopídit toho systémového pochybení, protože premiér ani vláda to není schopna říct, kdo vlastně pochybil, ani skoro po dvou měsících. To znamená, v muničním skladu, kde je 15 tisíc tun munice, tak jsou tam díry, kde prochází zvěř. Neshledal prý zjevné závady. Že plotem někdo mohl bez problémů prolézt, i nějaký člověk. A někdo nemá pravdu. Někdo nemá pravdu. Hejtman nebo ty kontrolní orgány. Po veřejných komunikacích? Mezi obydlími občanů? Nebudu je číst. A co se týče odvozu munice soukromými prostředky, cituji tu jednu větu, víc jich není a pochopil jsem proč. Soukromé firmy hlásí své podmínky policii, jak budou převážet munici. Anebo jak to vlastně je? Jaká jsou vlastně pravidla pro převoz munice soukromými firmami? Proběhla. Tak to se asi nedozvědí, jak jsem tak pochopil, protože konkrétní údaje o množství a druzích uloženého materiálu nelze zveřejnit, neboť by se jednalo o bezpečnostní riziko státu. Ona tam nebyla. Ale pane premiére, vy jste prý říkal, že si nepřejete účast poslanců jiných stran. Jinak co se týče té hasičské jednotky, tak jsem se ptal, proč tam nebyla. A představte si, že to bylo posuzováno, zdali tam má být, nebo nemá být.
Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Jsem zde opakovaně a je vidět, že můj apel na začátku této mimořádné schůze se nechytil. Neberu nikomu z vás, dámy a pánové, právo na to se tady k tomu vyjadřovat. Ale neurazte se, skutečně čas pokročil. To není o lenosti poslanců, i když jsme tu tento týden projednávali, jak jiní v adventní čas musí rozjímat. Zpochybnil někdo z vás, že to, co se stalo, není v pořádku? Odpovím si sám - nezpochybnil. Všichni se shodujeme. Slyšeli jsme, že se to šetří, že je to ve výborech. Prosím vás, dovolte mi otázku: O co nám tedy dnes jde? O problému víme. Nikdo z nás ho nepopřel. Teď to někdo musí dotáhnout. Je to jako v medicíně. A pak si sakra, od toho jsme parlament, řekneme, co toho bylo příčinou. Já zde řekl svůj názor. Příčinou toho je to, že kdyby to patřilo armádě, tak se o to vůbec nemusíme starat, dámy a pánové! A tady ve foyer říkám další věc. Ale jde to, podepíšeme smlouvy, budou sloužit. Můžeme mít privátní soudy. Můžeme mít privátní prokuratury. Můžeme mít privátní věznice. Když se na tom dohodneme, všechno půjde. Ale my se tady bavíme o kontrole. Tím nikoho nedeklasuji. Omlouvám se, pojďme k meritu věci a k nějakému závěru.
Umě navážu na svého předřečníka. Já si myslím, že opravdu nastal čas, abychom se blížili k nějakému závěru z tohoto jednání. Muniční sklady, které jsou u armády, jsou naprosto bezpečné. Toto byl jiný muniční sklad. V jednom ho musím opravit. Nedostaly. Ona totiž žádná nebyla, abychom si rozuměli. Skutečně žádná nebyla.
Děkuji. Pan poslanec Hájek.
Totálně jsem nesnášel, totálně jsem nesnášel reakce laiků! A to, co tady pronášel pan Okamura, to byly hospodské řeči, které jsou neskutečně zavádějící!
Děkuji panu poslanci Hájkovi.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych taky tak trošku na pana Hájka navázal. Já bych požádal nebo poprosil pana ministra . Nechci se ho na nic ptát.
S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Vondrášek.
Budu se snažit být velmi stručný. Protože předpokládám, že vláda předloží nějaký následný materiál, já bych jen doplnil otázku kolegyně Jany Lorencové. Paní poslankyně Lorencová se ptala na to, zda ty sklady v okamžiku předání byly opravdu prázdné. Ty, kterých se týkají ty nájemní smlouvy. Já bych ten dotaz malinko rozšířil. Já pořád říkám, že to vidím ve dvou rovinách. To, co řeší vláda a složky teď, nechme jim klid, ať mohou pokračovat.
Vážená vládo, vážení kolegové, máme tady dva starosty, mé kolegy. Ti koukají, jak jsme chytří. A to si myslím, že měl být jediný úkol z tohoto sezení pro vládu. A pak můžeme pokračovat.
Děkuji panu poslanci Vondráškovi.
Povinnosti byly, řekněme, rozděleny.